Ani jeden z těch návrhů neříká: Neplaťte dluhy! Ale jsou to naši občané. Já vám děkuji za všechny ty, kteří se podepsali pod svoláním této schůze.
Řekněte mi, proč!
Jako první pan poslanec František Kopřiva, jako druhý pan poslanec Pavel Plzák, jako třetí paní poslankyně Kateřina Valachová, jako čtvrtý pan poslanec Roman Sklenák. Takže nyní má slovo pan poslanec František Kopřiva. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám dotaz na předkladatele. Nechci tady teď vůbec kritizovat školy nebo pedagogy. Je to opravdu těžké, ale ta výuka nějak probíhá. Tak můžete odpovědět potom když tak tady na mikrofon. Já bych jenom -
Dobře. Tak navrhněte něco jiného. Já jsem byl možná jeden z těch iniciátorů, protože na mě se jako na poslance obraceli jak starosta, tak učitelé z obou základních škol ve městě Úpici, protože už si s tím prostě nevěděli rady. A víte, co mi řekla? Tak kolegové něco vymysleli, když to nevymyslelo ministerstvo. Že se ministerstvo přidalo, výborně. Já to všechno podporuji.
Paní poslankyně, máte slovo, vaše dvě minuty.
Tento zákon vznikal za nějaké doby, následně byl upravován. Chtěla bych, abychom si to uvědomili. Zatímco tento návrh vznikal v době hospodářského růstu a konjunktury, v tuto chvíli je jasné, že bohužel víc a víc lidí se bude potýkat, a nikoli svou vinou, ale vinou ekonomické situace, úpadku firem atd., s horšími životními podmínkami, bohužel. Ačkoli se budeme snažit například skrze kurzarbeit a další věci zajistit zaměstnanost, je jasné, že víc lidí bude třeba i v hmotné nouzi. To je také důležité si velmi uvědomit.
Ano.
Zareaguji na kolegyni Aulickou a pana kolegu Plzáka, kteří mě ve svých příspěvcích přímo oslovili. Já jenom prostě hovořím o tom, že v tomto případě ty represe nefungují. A to je i odpověď panu kolegovi Plzákovi, že mám tedy něco vymyslet. To je to řešení. A to někam spěje. A oni to stejně opakují. Prostě tohle není nic, co bychom měli objevovat, to je popsáno.
Nyní faktická poznámka - Lucie Šafránková. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Martin Jiránek na faktickou. Zatím tři faktické poznámky.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 79. schůze. Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni, nejsou omluveni, tak se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Dále bychom případně pokračovali body dle schváleného pořadu schůze. Dále bychom vás chtěli informovat, že ve čtvrtek 11. února bude přerušená 79. schůze Poslanecké sněmovny pokračovat po ukončení 83. schůze Poslanecké sněmovny.
Děkuji.
Kdo je proti? Já vám děkuji.
Dobré ráno.
Už byla zahájena schůze, prosím, zaujměte svá místa a umožněte vystoupení k pořadu schůze.
Hezké dopoledne, vážení kolegové, kolegyně, pane předsedo.
Já si myslím, že ta senátní vratka má jasnou souvislost s tím, co budeme projednávat zítra. Jedná se o kompenzace živnostníkům.
Dobře, děkuji. Pan Chvojka bere zpět svoji přihlášku, pan předseda Jurečka také.
To už by se to posouvalo trošku jinam, to vypínání.
Děkuji, pane předsedající, za slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu a do té mám přihlášeného pana poslance Marka Nováka. Připraví se paní poslankyně Eva Fialová.
Tento návrh navazuje a zpřesňuje předloženou novelu Lucie Šafránkové a dalších, která má za cíl zamezit nadužívání sociálních dávek, nastavit jasné parametry a postupy tak, aby nebylo možno systém zneužívat osobami, či dokonce skupinami osob. V následujících minutách vás seznámím s hlavními body pozměňujícího návrhu.
Já tady na to navážu. A kde je premiér? Toto je normální vyspělý stát s vládou, která ví, která neblábolí?
Uvědomme si, co se děje, a uvědomme si, kam to nouzový stav a vláda dotlačily. Pokud se vám to líbí, ano, tleskejte vašim prohlášením.
Takže bod číslo jedna kurzarbeit, bod číslo dvě kompenzační bonus.
Hlasovatelný návrh.
To, že pan premiér nekomunikuje s opozicí, to je dlouho známá věc. Ale po dnešku jsem dospěl k názoru, že on prakticky nekomunikuje už ani s vámi. Máme před sebou dvě nejdůležitější věci, a to je hlasování o prodloužení nouzového stavu. A druhá věc. Včera proběhlo jednání, na kterém bylo jasně řečeno, že posuneme dál jednání kolem rozhodnutí Ústavního soudu a nového volebního zákona. Bylo jasně řečeno, že jako nosič se použije návrh zákona, který zde už dlouhou dobu leží, který předkládal Marek Výborný, ten bude dneska načten, ukončí se první čtení a po dohodě všech poslaneckých stran v Poslanecké sněmovně a ve spolupráci se Senátem se připraví pozměňovací návrh tak, abychom tuto patovou situaci vyřešili. My jsme dnes tento návrh načetli, protože jsme pevně věřili, že dohody platí, situaci chcete řešit. Místo toho se dozvídám, že v rámci hnutí ANO tuto informaci nemáte, tím pádem se s velkou pravděpodobností situace kolem rozhodnutí Ústavního soudu a volebního zákona nezmění a nezmění se kvůli tomu, že to budete ignorovat, přestože ta dohoda padla. To znamená, že nedržíte ani dohody, které se udělaly s premiérem, že nedržíte slovo, které padne. Bohužel chování pana premiéra ale padá i na vás, neřešení této situace, tak se toho stáváte součástí. Máte ve svém čele člověka, který se nestará o tuto zemi, který ji nespravuje a díky své nečinnosti uvrhne Českou republiku do velkých potíží, a celý tenhle zmar jde na vaším premiérem.
Velmi bych poprosil, abychom dokázali toto projednávání druhého čtení také dnes dokončit. Děkuji, že o tomto necháte hlasovat. Jak znovu říkám, je to vládní tisk.
Ptám se, kdo je pro, abychom jednali po 19. hodině do doprojednání tady tohoto tisku? Pan poslanec Marek Výborný bude pokračovat ve svém proslovu v obecné rozpravě.
Ale pojďme k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Už tím dokážeme výrazně pomoci. To, co ústavně-právní výbor podpořil, je například "milostivé léto". To, co prošlo ústavně-právním výborem, je jednoduché. Tam bude tři měsíce prostor na to, aby ten dlužník se na tu situaci připravil. Tady skutečně musíme vnímat i oprávněné požadavky ze strany soudů, a ty my tam skutečně také řešíme. Tam samozřejmě není možné toto dobrodiní v podobě "milostivého léta" uplatnit. Myslím, že mě za ty tři a půl roku docela dobře znáte, že se snažím vždycky vyvažovat a hledat nějaký konsenzus a kompromis. Další pozměňovací návrh, ke kterému se s dovolením přihlásím, se týká uvádění celkové vymáhané povinnosti v centrální evidenci exekucí.
Kupříkladu u zdravotního pojištění je postup vypořádání plnění následující. To může být pro soudního exekutora v mnoha ohledech likvidační. Exekutor je soukromou osobou, podnikatelem, a prostředky na provoz exekutorského úřadu hradí ze svého majetku a nese riziko na bezvýslednost exekuce. Požadavek na složení zálohy vede oprávněného k odpovědnosti za výsledek exekuce a uvážlivému navrhování v exekučním řízení. Regulace na samém začátku exekuce formou zálohy je v rozporu se smyslem a účelem exekučního řízení, jakož i institutu zálohy samotné. Důvody jsou totožné jako důvody pro vypuštění povinných záloh v exekuci. Návrh má samozřejmě chránit poctivého věřitele, ne protežovat zájmy dlužníka. Proto je třeba nastolit mantinely, za nichž lhůty pro zastavení exekucí neběží. Ústavní soud opakovaně dospěl k závěru, že v případě zastavené exekuce pro nemajetnost dlužníka je třeba uplatnit právní názor o vztahu zavinění a náhrady nákladů exekuce. A konečně staré exekuce, které jsou hrazeny. Obecně zde platí, že účelem exekuce je vymožení pohledávky oprávněného. Tohle je legislativně technická změna a ta s ohledem na opuštění koncentrace řízení, povinné zálohy a další technické změny je nutná, když zrušovaný bod jako takový cituje a odkazuje na neexistující ustanovení.
Ještě jednou se chci zeptat, pane předsedající, jak to dnes odpoledne vypadá, jestli byste mě mohl informovat, kolik bodů už je pevně zařazeno.
Je tam už jeden návrh na první bod. V rámci projednávání pořadu schůze jako první vystoupil pan předseda Jurečka a navrhl, aby se odškodňovací zákon zařadil dnes, tisk 1039, jako první bod. Kdo je proti? Proti tomu vznesl protinávrh pan předseda Stanjura, aby to bylo dnes zařazeno jako první bod. Návrh přijat nebyl. Budeme tedy hlasovat původní návrh pana předsedy Faltýnka. Pan předseda Jurečka s přednostním právem.
Nejste ochotni těm lidem zvýšit o 160 korun denně kompenzační bonus, který mohou čerpat. Ani jedno z toho jste nechtěli dneska udělat ve prospěch lidí, kteří na to čekají. Nejenom občané, firmy, čekají na to obce, čekají na to kraje. Tak nechápu, proč to odsouváte na pátek.
Já to taky okomentuji. Když nás poslouchají lidé, ať slyší, jaká je pravda. Vy jste to tady včera zablokovali! Já mám denně tisíce žádostí a proseb lidí, kteří jsou v insolvenci! Dobře víte, že jsme čekali týdny, skoro měsíce na to, než nám Evropská komise dala předběžný souhlas. Ti lidé čekají na ty peníze. Včera jste to zablokovali, v podstatě jste to nevysvětlili. A o čem to mluvíte? O čem to mluvíte? Ten zákon mohl už dneska putovat k prezidentovi a těm lidem se to mohlo vyplácet! Máte tam mechanismus, vysvětlovala jsem to senátorům, prosila jsem je, příště říkám, řekněte nám, my vám to napíšeme, ten zákon. Víte, že komukoliv. Kdokoliv chcete cokoliv napsat, i když dám negativní stanovisko, napíše to aparát Ministerstva financí. Nabízím to samé v Senátu. To rozpočtová pravidla neumožňují! Takže pokud to tady prohlasujete, prohlasujete něco, co je v rozporu s rozpočtovými pravidly. Klidně se smějte, je to prostě tak. A ten mechanismus, který tam navrhuji, je postaven na tom, že se bude kompenzovat obcím, bude se kompenzovat, ale legislativně správně, a ne takovýmto paskvilem. Takže prosím, mluvte tady korektně! Není to pravda a navrhujeme tisíc korun denně kompenzačního bonusu od 1. února.
Jednalo se o intenzivní práci během letních prázdnin, kdy jsme procestovali celou republiku, konzultovali návrhy s odborníky i pracovníky Úřadu práce. Tento návrh předložilo taktéž výboru pro sociální politiku a ten jej na svém jednání nepřijal. Vážení přátelé, teprve v této chvíli, po třech měsících intenzivní práce, jsme se s ministerstvem konečně domluvili, že zpracujeme jeden společný návrh. Pro nás je totiž klíčová budoucnost, spravedlnost sociálního systému, a v konečném důsledku také navýšení pracovní kapacity. Také z těchto důvodů jsme přistoupili na nabídku ministerstva a začali spolupracovat na finálním zpřesnění návrhu zákona. Co mě mrzí a dodnes mrzet nepřestane, je fakt, že díky těmto peripetiím jsme zbytečně ztratili čas. Samotný komplexní pozměňovací návrh obsahuje přes sedm desítek změn, které vám nyní popíšu. V zákonu o pomoci v hmotné nouzi navrhujeme následující. Obdobně při vyloučení osob z hmotné nouze navrhujeme postupovat u osob, které nejsou uchazeči o zaměstnání, ale jejich zdravotní stav odpovídá stavu dočasné pracovní neschopnosti. Obdobně jako v případě zaměstnání může uchazeč o zaměstnání Úřadu práce doložit důvod, proč k danému porušení režimu došlo, například kontrola ve zdravotnickém zařízení. V takovém případě pak nedojde k vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání. Jedná se o osoby, které neuplatnily svoje pohledávky, nároky nebo majetek. To již v současné praxi funguje, ale je potřeba tyto okolnosti jasně vymezit v uvedeném ustanovení. Dále navrhujeme rozšířit okruh osob, které mohou být vyřazeny jako příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi z důvodu neplnění povinností zákonného zástupce dítěte, spojených s řádným plněním povinné školní docházky, i o osoby, které neplní tyto povinnosti ve vztahu k povinnému předškolnímu vzdělávání. Máme totiž za to, a odborníci to také potvrzují, že poslední rok předškolní docházky je klíčový pro zdravý vývoj dítěte a pro jeho integraci mezi vrstevníky. Nemůžeme podporovat chování, které vede k tomu, že děti jsou bezdůvodně z tohoto vzdělávání vylučovány. Dalším bodem novely je návrh, aby se doba nezpůsobilosti rozšířila ze tří na šest měsíců, a to i v případech, kdy je dávka z uvedených důvodů nejen odmítnuta, nicméně také zamítnuta. V případě jakékoli nespolupráce tak nebude žadatel považován za osobu v hmotné nouzi na dobu šest měsíců. Lhůta šesti měsíců je již aplikována v praxi v případech, kdy osoba neuplatňuje své nároky, pohledávky nebo majetek. Dochází tedy jen k narovnání těchto lhůt pro systém pomoci v hmotné nouzi. Navíc je ponecháno v těchto případech správní uvážení Úřadu práce, kdy osoba může být nadále považována za osobu v hmotné nouzi, pokud to odůvodní konkrétní okolnosti. Nevidíme totiž důvod, proč by měli být senioři penalizováni za to, že celý život v této zemi vytvářeli hodnoty a platili daně. Vypouští se původní odstavec, který se týká příjmů pro přiměřené náklady na bydlení. Ustanovení je pro praxi matoucí, týká se pouze příjmů pro přiměřené náklady na bydlení u příspěvku na živobytí. Samotný započitatelný a i nezapočitatelný příjem je pro účely nároku a výši příspěvku na živobytí zakotven v zákoně o životním a existenčním minimu, což je dostačující. Jedním z příkladů může být například úhrada letního tábora. Podle aktuálního znění zákona o životním a existenčním minimu by tento příjem snížil výši dávek. Protože podle nás jde o nepřiměřené opatření, navrhujeme možnost správního uvážení nepřihlížet k takovému příjmu.
Nesouvisí s koncentrací. Toto ustanovení je nutné k provázání rozhodování soudu o těchto návrzích s vydáním pověření soudního exekutora k vedení exekuce a k zakotvení procesních postupů, týkajících se rozhodování o návrhu na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání. Do konsolidovaného znění se doplňuje zrušené ustanovení původního tisku 545, týkající se zjednodušeného zastavování exekuce pro nemajetnost. Rozhodnutí o zastavení by bylo možno použít pro účely daňových odpisů. Do konsolidovaného znění se doplňuje zrušené ustanovení původního tisku 545 týkající se další činnosti soudního exekutora v části, která se netýká koncentrace. Jde o zpřesnění formulace oprávnění povinnosti soudního exekutora. Doplňuje se právní úprava centrální evidence exekucí, stanoví se, že údaje o oprávněném se poskytují pouze povinnému z téhož exekučního řízení a že údaje o vymáhaném peněžitém plnění se pravidelně aktualizují. Nutnost změn vyplynula z vypořádání připomínek v novelizaci vyhlášky o centrální evidenci exekucí. Do konsolidovaného znění se doplňují zrušená ustanovení původního tisku 545 týkající se zmocňovacích ustanovení k záloze na náklady exekuce. Mění se přechodné ustanovení k exekučnímu řádu, upravující ustanovení, která se použití v řízení zahájených přede dnem nabytí účinnosti, a doplňuje se přechodné ustanovení týkající se rozhodování o odvolání proti rozhodnutím komory vydaným ve správním řízení. Toto rozhodování bylo do tisku 545 doplněno v konsolidovaném znění. Dámy a pánové, ke svému pozměňovacímu návrhu se přihlásím posléze v podrobné rozpravě.
Děkuji a s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Hrnčíř. Podotknu, že faktické poznámky slouží k reakci na předřečníka nebo k přednesení procedurálního návrhu.
Tento princip odstraňuje korupční prostředí a zajistí nezávislost soudních exekutorů na rozdíl od dosavadního exekučního řádu, který neobsahuje žádnou protikorupční pojistku a motivuje exekutory i věřitele ke korupci a klientelismu. Je nutné posílit postavení jak oprávněných věřitelů, tak poctivých dlužníků. Jsem spolupředkladatelem novely exekučního řádu, který tyto změny má přinést. Vítáme také novelizaci insolvenčního zákona jakýmkoliv směrem, který pomůže k oddlužení našich občanů, samozřejmě při sledování nepoctivého záměru, aby nebylo možno tento institut zneužívat, protože cílem tohoto zákona musí být v prvé řadě dostat občany z dluhových pastí a vrátit je ze šedé ekonomiky zpět do systému.
Pane poslanče, nevím, nakolik to bylo k věci, respektive v reakci na předřečníky. Nyní pan poslanec Nacher, poté paní poslankyně Ožanová s faktickými poznámkami.
Já bych tady... taky teoreticky nechci čekat a tady musím čekat, mám také něco připravené, zkrátím to nějakým způsobem, ale také se nepřihlásím na tu faktickou, takže poprosil bych skutečně ty faktické dodržovat a poprosil bych o to samé pana předsedajícího.
Vážený pane předsedající, já bohužel musím reagovat. Já jsem jenom nepochopila, co bylo v těch mých technicko-věcných, k čemu to bylo od pana Hrnčíře, protože já jsem měla technicko-věcné připomínky k tisku 545, a nepochopila jsem, ke kterému tomu bodu se pan Hrnčíř vyjadřoval a zda by mi to nemohl říct.
Děkuji, a nyní tedy pan poslanec Navrkal, který je řádně přihlášen v rozpravě.
Děkuji za slovo.
Prosím.
Mluvil jsem tady o nich už mockrát, je to známá věc.
Šlo o 400 sociálních pracovníků a sociálních kurátorů. Prostě můžeme je utvrdit v tom, že dluhy se vlastně dělat vyplatí. Tomu samozřejmě odpovídají... Naprostá většina lidí v tom výzkumu by sama nebyla dluhy ochotna odpouštět ani svým známým a podporuje i důsledné vymáhání dluhů. Ty výzkumy jsou obsáhlé, jsou tady k dispozici u mě. Možná že někteří z vás je dostali.
Za sociální demokracii jako poslanecký klub stanovisko: jsme moc rádi, že zákaz dětských dluhů, vypadá to tak, dokážeme jako Druhá poznámka, protože chci být stručná, a hlavně chci, abychom prošli dál přes druhé čtení se zákazem dětských dluhů. Je to tedy možnost, aby opatrovnické soudy měly možnost získání opisu z Rejstříku trestů. Jedná se samozřejmě o práva dětí, o jejich ochranu a bezpečí a tak dále. Děkuji samozřejmě kolegyním za vzájemnou spolupráci.